Copak je normální, že před zavedením EET byla průměrná mzda v oblasti stravování na polovině průměrné mediánové mzdy tehdy v ekonomice? Připadá vám to normální? A po roce zavedení jsme byli na dvojnásobku. Samozřejmě se vylepšilo i postavení těch zaměstnanců. EET nemělo dopad jenom na dani z příjmu, ale promítlo se pozitivně do všech daní, do sociálního pojištění a samozřejmě do jakési povědomí toho, že platit daně je normální. Flagrantní porušení předvolebních slibů je možné sledovat i v dalších oblastech veřejných financí. Slib o nezvyšování daní bude porušen, a to ještě způsobem, kdy Zbyněk Stanjura, údajně pravicový politik, tak se prezentuje celé roky, mluví o nezasloužených ziscích, kdy tento ministr hrozí jednotlivým sektorům, že neexistují žádné limity, a nikdo se nemůže být jistý. To je ta předvídatelnost, vzpomínáte, jak jsem před chvílí o ní hovořila, jak je v programovém prohlášení vlády předvídatelnost v oblasti financí, v oblasti daní? A nemůžete to schovat jenom za krizi. My jsme také byli v krizi a snižovali jsme daně, vzpomínáte? Státem vlastněný ČEZ bude mít zisk někde kolem 90 miliard. Když se podívám do vašeho programového prohlášení vlády, v podstatě jediný bod, který jste splnili, je paušální daň a povinná registrace DPH, kdy vlastně se zvedá na 2 miliony obratu, ale z velké části jste přebrali tento projekt od nás, již téměř hotový. Chtěli jsme přece pomoci těm nejmenším. Zdražování - a to všichni vnímáte, slyšíte to od lidí, nakonec pan ministr Blažek to tady řekl minulý týden. On řekl: Je to tak, já jsem také mezi lidmi, také mi to ti lidé říkají, upozorňuji, že tady hrozí velké sociální bouře. My se neúčastníme a nenajdete nikoho z nás, kdo by veřejně podporoval demonstrace. Neúčastníme se. Anebo jediným důvodem změny vašeho názoru byly vládní dresy, jinak si to neumím vysvětlit. Znovu tady mám nejaktuálnější červencová čísla zdražení potravin. Já to tady mívám pravidelně, ale teď mám aktuální. Toto je bezprecedentní nárůst nákladů domácností, které tyto domácnosti cítí každý den při nákupech, a musíte s tím pracovat, musíte to zohlednit. Pojďte zastropovat ceny energií. Ministr Blažek tady minulý týden řekl: Ano, slyším od kolegů, že to nejde, že to je právní problém, a on velice správně řekl - mluvil mi z duše, já jsem ho tady také pochválila, protože jsem k tomu přistupovala vždycky stejně, on řekl: Neexistuje pro mě, že to nejde, prostě se musí sejít experti. Musí se sejít právníci, ekonomové, experti na energetiku a prostě to vymyslí. Proč nebyla svolaná dávno? Já jsem slyšela, myslím, že pana ministra Jurečku - pokud se mýlím, omlouvám se - ve veřejném prostoru řekl: No, když se to nepodaří, tak my potom připravíme národní řešení, nebo jestli to říkal pan ministr Síkela? Pozdě! To jsou úplně ti nejpotřebnější, říkáte, že ti vás nejvíc zajímají. Včera jste schválili navýšení příspěvku na mobilitu. Mluvili jste někdy s těmi lidmi? Mluvili jste se zástupci profesních svazů, které je zastupují? To jsou přece ti nejzranitelnější. Na nich šetříte? Byla jsem za to kritizována, ostouzena ministrem financí Stanjurou. Situace totiž není už jenom vážná, ona je kritická. V případě, že se bude vláda Petra Fialy jen pokoušet o celounijní řešení, bude tento proces složitý a časově náročný. Nekomunikace vlády a neřešení pomoci v rámci energetické krize vyvolává výraznou paniku mezi podnikateli, už jsem o tom hovořila.
Není odborně kompetentní. Občané, kteří si ji platí, si toto zacházení nezaslouží a nemá smysl tuto agonii dále prodlužovat. Vážená vládo, váš čas se naplnil.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
Tato vláda se tváří, že vše zná, od všeho má klíče, všude byla, někde dvakrát. Byla, ale tam, kam má jít, tam, kde má být, tam je o několik měsíců později. Tak si to pojďme zrekapitulovat, fakta. A když se podíváme na aktuální kupní sílu, abych byl přesný, zdroj Household Energy Price Index z Rakouska, tak co se týká elektřiny, už jsme číslem jedna. Jsme na bedně, jsme první - nejvyšší ceny v Evropské unii. Možná si vzpomínáte, na konci roku jsme byli přesně na průměru. Od konce roku konkrétně já navrhuji hlavní tři energetická opatření. Za prvé snížit DPH, tak jako jsme to udělali v listopadu a v prosinci. Za další říkáme: zastropování. Od března to připomínáme. Vím, že to není jednoduché, ale ukazujeme, jaké cesty je možno využít k tomu, abychom zastropovali. Od jara rovněž navrhujeme celou řadu sociálních opatření. Je jasné, že nemůžeme zavést všechna opaření sociální, energetická, a je jasné, že o co více se pomůže v energetice, o to méně to bude v té sociální oblasti, a přesně zase opačně. Současně od jara se snažím navrhovat zdroje, ze kterých všechny tyto nástroje podpory zaplatíme. ČEZ bude mít letos mezi 60 až 90 miliardami zisku. Ukazujeme, jak je možné ty peníze stáhnout. Ukazujeme, co je třeba udělat. Je to populismus? Je to něco divného? Je divné to, že chceme, když to řeknu do uvozovek, z ČEZ dát vratku těm, kteří platí neuvěřitelné ceny za energie? Tak těch 90 eur stojí v roce 2022, Evropská komise se sekla asi o 25 let. Ale co je podstatnější, drtí to naše hospodářství. Od prosince, od ledna ukazujeme, že je možné ty peníze využít drobnou změnou zákona i ve prospěch rozpočtu, ve prospěch podpory. Opět smích. To je populismus? Že chceme, aby to, co tam bude navíc, se použilo ve prospěch firem, ve prospěch obyvatel, případně ve prospěch institucí? No a máme vyšší inflační příjmy, to přece všichni víme. Myslím, že už to zde dneska padlo, že německý ministr financí řekl, že je amorální, aby se vyšší inflační příjmy nedaly zpátky do ekonomiky. Ale hrajme férově. My říkáme rozdíl mezi vyššími inflačními příjmy a logicky vyššími inflačními výdaji. Toto je nekonstruktivní? Od jara ukazuji příklady: Rakousko, Polsko, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko - neříkám, že ten je ideální, ten je nejlepší. Jenom ukazuji, jak to kde dělají. Vzpomínáte si na dobu covidovou? Jak nás opozice, současná koalice, lynčovala za to, že dáváme málo, že máme dávat více, a ukazovala velmi často Německo a Rakousko? Bral jsem to, to je politika, do značné míry i v mnoha věcech měla tehdejší koalice rovněž pravdu. V sociální podpoře Němci - tři stupně podpory. Plošná pro všechny, specifická pro ty, kteří mají rodiny s dětmi, a specifická pro ty, kteří jsou sociálně velmi slabí. Jednoduché jako facka, odstupňované podle stovek euro, funguje to už několik měsíců. Specifický příplatek pro ty, kteří čerpají naftu nebo benzin. Hromadná přeprava za 9 euro na měsíc, plus minus 220 korun. My jsme ve stejné době zvedli pro důchodce a pro studenty poplatky za hromadnou dopravu. Podpora specifická pro technologické firmy, motivace, aby se přecházelo na jiné zdroje. To je populistické, ukázat ten příklad? Nevzali jsme si z toho příklad vůbec žádný. Přestaňte už mi radit, pane Havlíčku, říká pan ministr Síkela. Já se nechci dostávat do jeho role. My říkáme, jak by se to mohlo dělat, a je na něm a na ostatních ministrech, aby si z toho něco případně vzali, nebo ne. A když už se vysmíváte, že to tak dělat nebudete, tak proč to tedy poté zavádíte? To není váš nápad.
Je to funkční, jasná, přehledná struktura. Vláda se zavázala do konce roku 2023, tak je to ve vládním programovém prohlášení, novelizovat českou krizovou legislativu. Měli jsme tady mnoho debat, ať už jsme byli v opozici, nebo ve vládě, o tom, jestli je, nebo není potřeba nouzový stav, v jaké chvíli ho vyhlásit, nevyhlásit, a opozice tady trochu falešně hrála na strunu toho, jak to, že v Polsku nepotřebují k ukrajinské krizi nouzový stav, a podobně. My máme stav nebezpečí, máme nouzový stav a stav války. Dalším bodem je krizová komunikace. Zřídili jsme v rámci Ministerstva vnitra krizový informační tým odborníků KrIT (?). Jejich úkolem je vytvářet kampaně, informační kampaně v době krizí, ale samozřejmě - a my se nebudeme před populisty v tomto tématu schovávat - samozřejmě jejich úlohou je čelit dezinformacím. Ano, aktivně vyhledávat dezinformace, strategické dezinformace, které mohou škodit strategickým zájmům České republiky, a mohou být i součástí širší dezinformační kampaně proti naší zemi. Co jste nám odkázali vy, vaše bývalá vláda, v oblasti dezinformací? Nic. No jistě že je potřeba čelit dezinformacím, protože dezinformace jsou často motivovány právě tím prostředím, jako je Rusko, Čína, a ovlivňováním našeho vnitřního života v naší zemi, a my se tomuto nebráníme. Samozřejmě že vláda udělala dobře, když zřídila pozici zmocněnce pro boj proti dezinformacím, a udělala dobře a udělá, že zřídí i národního bezpečnostního poradce, protože v téhle chvíli nevede Putin válku jenom proti Ukrajině, vede se informační válka, vede se energetická válka a my se rozhodně nestydíme za to, že náš stát a naše vláda je připravena všemi prostředky tomuto útoku na naši suverenitu a na procesy v naší zemi čelit. Jestli tomuhle říkáte cenzura, tak tomu vůbec nerozumíte. Nikdo nebude cenzurovat informaci na webu o tom, že Země je placatá, ať si o tom lidé diskutují a nevěří si vědeckým poznatkům. To je to, co tady bylo zmíněno ve vystoupení pana předsedy Okamury, a já se rozhodně tomuhle tématu nebudu vyhýbat a jsem pyšný, jaký kus práce jsme oproti minulému období stačili udělat. Reforma policie - tak tady jsem si něco vyslechl na bezpečnostním výboru, jak je to nesystémové, jestli ten Rakušan nerozkládá náhodou NCOZ nějak účelově a podobně. Reforma vyčleňuje zvláštní pracovní útvary pro boj s terorismem, extrémismem a kybernetickou kriminalitou z NCOZ. Vzniknou tady zvláštní útvary, které jsou schopny reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Jakákoli interpretace o tom, že se jednalo o něco účelového, je absolutně nesmyslná, a hlavně, a na to si musíte zvyknout, já jsem do toho policistům nezasahoval. A ono by asi bylo dobré si zvyknout, že takhle to bude probíhat v policii. Já ji nebudu nijak ovlivňovat politicky, abych vymýšlel jako někteří bývalí ministři, jak mají vypadat specializovaná policejní pracoviště. Já se s tím seznámím a každopádně budu uplatňovat svoji politickou vůli, pokud seznám po poradě s odborníky, že ten směr je správný, a tady o tom pochybnost nemám. Já nebudu nikdy uplatňovat žádný neformální vliv, a pokud to někdy v minulosti bylo zvykem, tak si holt všichni musí zvyknout, že takhle Ministerstvo vnitra nefunguje a fungovat rozhodně nebude. Další záležitost, kterou bych tady rád zmínil, je Česká pošta. Uvědomujete si, v jakém stavu jste nám Českou poštu zanechali, s jakým dluhem, s jakými nevyplacenými státními podporami pro Českou poštu? Že Česká pošta - teď nekritizuji management, nekritizuji ani pana ředitele Knapa - že Česká pošta se prostě nemohla rozvíjet, pokud jí stát k tomu nevytvořil podmínky? Nechali jste to plynout, nechali jste to plynout i tak, že platové podmínky zaměstnanců České pošty jsou tristní. To už se stalo, to už se realizovalo. My naopak chceme, abychom získali kvalitního manažera, který zvládne transformaci České pošty, a je potřeba říci, že v této podobě Česká pošta opravdu nepřežije. S managementem projednáváme to, co vy jste nechali někde ležet zavřené v pracovním stole, protože to asi nebylo úplně sexy předvolební téma, dělat nějaké reformní kroky a něco měnit.
Jejich dům nebo často celé město je v troskách a vy jim chcete vyčítat zdravotní péči? Vy jim chcete vyčítat, že jim pomáháme? To nemůže nikdo myslet vážně. Účelové vykopávání příkopů ve společnosti a umělé vytváření konfliktů v době, kdy by měla být solidarita, to já budu naprosto odmítat nejenom jako lékař, ale jako člen Červeného kříže. A jsem rád a hrdý na to, že to dělá náš stát a naši spoluobčané. Dodávám, že z hlediska finančního dopadu na ekonomiku zdravotních pojišťoven je dopad ukrajinských uprchlíků za rok 2022 predikován jako pozitivní. V žádném případě na to nedoplácejí čeští pacienti. Mnoho z nich si našlo práci a zdravotní pojištění naopak odvádějí. Celkově si troufám tvrdit, že situaci jsme za daných okolností zvládli nejen jako ministerstvo, ale i stát a česká společnost jsme v této těžké zkoušce nepochybně obstáli. Tím se dostávám ke třetímu úkolu, kterému naše vláda čelí, a tím je předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Máme za sebou dva ze šesti měsíců neskutečné jízdy, kdy čeští ministři řídí jednání ministrů z celé Evropské unie a naši odborníci koordinují jednání desítek až stovek pracovních skupin, odborů a výkonů. Našimi zdravotnickými prioritami, já jsem to již zmínil, jsou onkologie, vzácná onemocnění, očkování, posílení globální role Evropské unie v oblasti zdraví a pomoc Ukrajině. Právě zkvalitnění onkologické péče je hlavní zdravotnickou prioritou českého předsednictví. Toto téma je pro mě osobní a je pro mě velmi důležité. Nepotřebuji VZP k tomu, aby mně vydávala propagační materiály. Onkologii jsem spolu s profesorem Vyzulou, kterého velmi dobře znáte, spolu s profesorem Žaloudíkem, když jsem se vrátil z Japonska, nejenom propagoval, ale s řadou metod jsem tady začínal. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem požádal profesora Vorlíčka, aby se stal mým poradcem a dokončil svoje dílo, tedy vybudování komplexních onkologických center a provázání sítě. A já Jiřímu za toto strašně děkuju. Do Brna se začátkem července na dva dny sjelo víc než sto expertů z celé Evropy. Diskutovalo se o léčbě, prevenci a ochraně dat onkologických pacientů. Jednali jsme především o sítích národních komplexních onkologických center, onkologických registrech, návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data a screeningů, screeningových programech rakoviny. Bavili jsme se o nových screeningových programech. Z konference vzešla řada doporučení, která budu příští týden předkládat a budou tématem neformálního jednání ministrů zdravotnictví, které povedu. V nadcházejících měsících nás ještě čekají odborné konference ke vzácným onemocněním, k očkováním, k psychiatrii a k dalším věcem, které se týkají našeho předsednictví. Jsem hrdý, že mám od zahraničních kolegů zpětnou vazbu, že předsednictví zvládáme velmi profesionálně a že za to bych chtěl vyjádřit upřímný dík organizátorům, ať už je to Masarykův onkologický ústav, ať už jsou to další zařízení, a všem těm lidem, kteří na ministerstvu na tomto pracují. Základním kamenem každé vlády je její programové prohlášení. Ve zdravotnické části máme po osmi měsících splněnu velkou část slibů, které jsme v této části občanům dali. Prosadili jsme automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Je to něco, o co usilovali předchozí ministři zdravotnictví. My jsme velmi složitě počítali, podle jakého vzorce. Byl to jeden ze základních bodů mého volebního programu a programu této vlády. Končí tím ad hoc navyšování rozpočtu, které často pouze rozkolísalo systém, a můžeme začít diskutovat o dlouhodobém plánování zdravotní péče. Ano, prevence je jedním ze základních témat programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví a nám se podařilo během necelých devíti měsíců prosadit ztrojnásobení fondů prevence. Stabilizovali jsme systém postgraduálního vzdělávání zdravotníků, reprezentovaný Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a u nelékařských oborů a lékařských oborů Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V kostce: proběhly desítky jednání s Asociací děkanů, vedením obou institucí, zástupci odborných společností, zástupci SORu i KORu a dospěli jsme k jasné spolupráci, k jasné spolupráci a modelu, který povede k provázání vzdělávání v kmenech, vzdělávání základních atestací, nástavbových atestací a certifikovaných kurzů. Dosáhli jsme shody a během následujících dvou měsíců podepíšeme smlouvu s asociací, s oběma instituty a s ministerstvem, která bude základním kamenem toho, jak bude nastavena další spolupráce. My jsme zdědili špatnou dostupnost zdravotní péče, ale opravdu nejsem ten, který by hloupě kritizoval předchozí vlády. Opakovaně se někam posunujeme, ale opakovaně ta dostupnost není dostatečná. Víme a ví to řada ministrů, přede mnou to věděla z predikcí ÚZISu a profesora Duška, že populace stárne, že se zdravotnictví feminizuje, a hledáme recepty.
Samozřejmě, ten antibabišovský líný novinář, který kdysi pracoval v nějakém vydavatelství a teď píše samé nesmysly. Tak si pojďme říct, jaký máme tedy vliv. My jsme byli první, kteří zavedli výběrové řízení GIBS. Víte, kolik se přihlásilo do výběrového řízení? To nebyl handl, jako dělal Sobotka s Chovancem nebo jak si Langer nadiktoval. Dvanáct lidí se přihlásilo na GIBS. No a pojďme na NÚKIB. Není, paní ministryně Černochová tu není. Tak víte, kdo vybíral šéfa NÚKIBu? Rozvědka, tam není výběrové řízení. Ano, dal ho tam Hamáček, ano, a já myslím, že pan Šimandl neměl žádné problémy. A koho vybrali? Pana Řehku. To je Babišův produkt, ne, když tam je? A paní ministryně obrany z něho udělala náčelníka generálního štábu! Jak to, že není z Agrofertu? A proč všechny dali pryč, co dělali s Babišem? Vždyť je to nesmysl. Přestaňte už lhát o tom, že my máme nějaké struktury! Žádné nemáme, vy máte struktury. Proto já stojím před soudem! Váš polistopadový kartel, vy jste mě nechali stíhat na objednávku! A prosím vás, policejní prezident je pan Vondrášek. Paní Schillerová pracovala na Finanční správě. Nikoho, nikdy, my jsme nikdy neměli vaše struktury. Takže to máme tohle, vnitro. Pan Redl si zkrátka založil to hnutí. Myslím, že nemusím dlouze připomínat černé financování STAN z daňových rájů, miliony výpalného pro pana Polčáka. Ano, ty obce si to zasloužily. Neuvěřitelné. No a Redl, co dělal? Pan Rakušan říkal: Padni, komu padni, tak Gazdík musel pryč. Občané, těšte se! Tak nevím. Takže nevím, proč pan Mlejnek rezignoval. Rezignovat má pan Rakušan. Takže prosím vás, dále ty důchody, o tom jsem mluvil. Ano, pan Jurečka, jak se chlubí, jak všechno přidává a tak dále. My jsme říkali, že byste měli přidat seniorům plošně. Teď jste jim měli pomoci.